Tak to zkusme opačně. Je to o tom, že bychom to měli ve výboru probrat a hledat tuto cestu.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, ministři, kteří jste přítomni , naprosto věcně. Já si myslím, že zkušenost nějakou mám, tak jsem to s policií řešil. Policie na dálnici nemůže žádný automobil zastavit. Musí ho odvést někam, kde ho může řešit. Kam ho odvede? To znamená, že ho akorát zablokuje. To je ten problém, který stále omíláme.
Další faktickou poznámku, paní poslankyně Procházková. Připraví se pan poslanec Válek.
Děkuji za slovo. Já vám řeknu příklad z vlastní zkušenosti. Nedali mi pokoj. Několik měsíců jsem dostávala dopisy, upozornění, pokuty, až jsem to zaplatila. Proč to neděláme tady? Zahraniční! Chovají se tady velmi nedobře. Tak proč to nezkusíme? Proč se tam nekoukneme, jak to ti Francouzi dělají?
Další faktickou poznámku, pan poslanec Válek.
Asi to tak je. Tak pak se bavme o tom zákonu, kde je toto ukotveno, a změňme ho tak, aby policie dokázala vymáhat pokutu. Musí je někam odstavit. Ano, tak tento problém vyřešme a soustřeďme se na to. Víme, že na dálnici se nějaké přestupky páchají. Tak ještě jednou prosím ministra vnitra, ať nám dá analýzu přestupků, které dálniční policie považuje za prioritní a nejvíce ohrožující provoz na dálnici, jak je řeší a jakým způsobem se k nim staví. Analýzu přestupků. Na co se soustředit na té dálnici. Tak co se prakticky změní?
Další faktickou poznámku, pan poslanec Svoboda.
Má otázka je velmi jednoduchá. Co se stane, když přijmeme zákon tak, jak ho navrhujete? Jak se změní práce té policie? Jak ty vozy bude odstavovat? Jak bude vymáhat tu pokutu? Jakou máte představu o tom, že tento zákon ten problém vyřeší? Jak tento zákon to změní, abychom tu možnost měli?
A nyní tedy pan poslanec Klaus. Ještě tedy jdete? Tak prosím, máte slovo.
A pregnantně to popsal pan docent Svoboda. A řešením je, že z toho uděláme plošný zákaz.
Pan zpravodaj má zájem. Pan zpravodaj Polanský. Návrh na vrácení byl zamítnut. Kdo je proti zamítnutí?
Tak tomu bylo například v Anglii v oné druhé polovině 19. století s uhlím.
Děkuji, pane poslanče.
Jenom v krátkosti si dovolím zareagovat na kolegu Pávka, co se týká energetických specialistů a energetických auditorů. Ano, energetický auditor - těch je omezený počet. Jak energetický auditor, tak energetický specialista může zpracovávat tzv. průkaz energetické náročnosti budovy, zjednodušeně řečeno a laicky řečeno energetický štítek. Takže my se bavíme pouze o energetických specialistech. A těch my se nedotýkáme.
Děkuji. Nyní s přednostními právy pan předseda Stanjura a pan zpravodaj Pustějovský v tomto pořadí.
Paní ministryně chce schválit něco v devadesátce a není tady. Máme plno dotazů. Ve druhém čtení se načítají pozměňováky, tak u toho ten ministr třeba nemusí být. Program je schválený. Všichni víme, že mají být prvá čtení v devadesátce. Jak to máme schválit, když nemáme s kým o tom debatovat? Máme energetické štítky. K čemu je máme? Stojí to nemalé peníze. Někdo to spočítal? Specialista... K čemu to pomohlo? Na to bych chtěl znát odpověď. A nechci slyšet odpověď, že to je nařízení z Bruselu. To všichni víme. Ale položme si otázku, k čemu to je. Já jsem si těch zástupů zájemců o energetické štítky opravdu nevšiml. K čemu to vedlo? Ale žádnou analýzu nemáme. To je sice možné. O tom jako tak cudně mlčíme. Abychom mohli říct, kdo byl tehdy ministr, abychom mohli ukázat, kdo to špatně implementoval. Ale klíčová otázka je, k čemu máme energetické štítky. V čem se snížila například spotřeba? Koho to vlastně zajímá? Tomu rozumím. Čím víc práce jim dáme, tím víc lidí se tomu bude věnovat. Zejména od ekologických aktivistů? Ale máme další a další implementace, nařízení, směrnice, novely, novelizace.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Zaznamenal jsem váš návrh. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pane poslanče, prosím, máte slovo. Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím. Ano, pan ministr má zájem. Prosím, máte slovo.
Tam to mají automaticky. Přivydělávají si stejně jako v České republice, speciálně někde, protože de facto ten postih je jenom ekonomický a do bodového systému nezasahuje. Protože pak říkáme, že jsme tu k ničemu. Když vezmu tu rozpravu, jak tady probíhá už hodinu, možná déle, a ty argumenty, které tady padaly, ty vlastní zkušenosti, tak si myslím, že skutečně to je návrh, který by měla připravit odborně vláda. Čtyři hodiny tam čekali, nebo jak dlouho. Já jezdím po Evropě a stalo se mi to mockrát v Německu, ve Francii, prostě že ta dálnice nejela. Jsou tam ta dvě procenta. Všichni si myslíme, že prostě ten náš názor to vyřeší a že ho protlačíme tady, pokud získáme většinu. Ale já si zase říkám, že i cesta do pekel je dlážděná samými dobrými úmysly. A já bych tady ten návrh tohoto zákona, který na první pohled vypadá velmi jasně srozumitelně, zařadil do této kategorie. Na těch výborech, pokud to chcete poslat do výboru, nevyřešíme nic. To je odborná záležitost. Mělo by se tím zabývat ministerstvo. Patřičné instituce, které dělají statistiky a podobné záležitosti. Sebrali mi body, peníze. Nakonec i řidičský průkaz. Ale bohužel, nic jiného jsem od nich zatím neviděl. Pokud neřeší nehodu, kterou pak dají do statistik, že řešili prostě nějaký přestupek, tak nic jiného ta policie dopravní kromě nehod a rychlosti neřeší. Dokonce dneska máte zákazy předjíždění kamionů na dálnici. Oni to naprosto ignorují, jako by ty značky vůbec neznali. A dělají to všichni včetně cizinců. Doma by si to netroufli, ale tady moc dobře vědí, pokud nepřekročí povolenou rychlost, tak se jim na té dálnici, pokud někoho nesestřelí, vůbec nic nestane. Vlevo někdo jede pomalu, za ním se dělá fronta. Ale to bohužel je nevyměřitelný faktor. Takže nedělejme si iluze, že policie vyřeší za nás ty problémy, které na těch dálnicích máme. Jen tak mimochodem, plošné zákazy vždycky špatně dopadly. Ta zkušenost lidstva je v řadě případů. Já to tady nebudu vyjmenovávat. Já si myslím, že bychom to měli zamítnout v prvním čtení a že by měla vláda a Ministerstvo dopravy a pan ministr se zabývat tím, jak tuto situaci na dálnicích řešit odborně. Takže já, dámy a pánové, navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení.
Děkuji, pane poslanče. S návrhem na zamítnutí se vyrovnáme po ukončení obecné rozpravy. V té budeme pokračovat.
Dobré pozdní odpoledne nebo časný večer, dámy a pánové. Já jsem v Americe nikdy auto neřídil. A těsně před Prahou jsem uvažoval o zpřísněních, která bych navrhl jako pozměňovák. Prostě rychlá řešení, jednoduchá řešení, jsou špatná řešení. Já si myslím, že každý z nás, kdo jezdí po dálnici, zažíváme stejné emoce. V podstatě všichni kromě nás jsou úhlavní nepřátelé, kteří nám brání v plynulé jízdě. Tempomat to tam držel. Nikdo mě nepředjížděl, nikdo na mě neblikal, nikdo mě nepředháněl. Mých 130 se na dálnici prostě nehodí. Jsem špatný řidič, jsem si toho vědom. Tak abych se vrátil k tomu, s čím jsem chtěl původně vystoupit. Já si myslím, že je potřeba prostřednictvím pana předsedajícího podpořit to, co řekl můj předřečník. Nám chybí data, nám chybí informace. Mě by strašně zajímala analýza od ministra dopravy, jaká je tedy struktura těch kamionů, co jezdí po dálnici, jak se mění. Já jsem si dělal analýzu spolu se studenty. Tato data bych chtěl, a tím pádem bych o ně tímto chtěl požádat. Druhá věc, která mi chybí. Předpokládám, že dálniční policie nějakým způsobem nějaké pokuty někomu dává, tak by mě velmi zajímalo, jaké přestupky se za toho posledního půl roku nejčastěji udály. Na které ty přestupky se ta dálniční policie nejvíce zaměřuje. Žádné rychlé řešení, kde by se během roku postavily nové nějaké speciální brány nebo nějaký systém, který by varoval řidiče, asi nezavedeme. A to slovo plynulá si dovolím ještě jednou zopakovat.
To si asi nikdo z nás nepřeje. Asi se většina z nás shodne... Asi se většina z nás shodne, že publikační, vědecká, pedagogická a jiná činnost ničemu nevadí. Rozhodně mi nevadí ani to, když nějaký policista je zkušební komisař, když je instruktor střelby, když se stará o střelnici, kterou mají s nějakým spolkem. Ale vám by se líbilo, kdyby příslušník třeba SKPV na vedlejšák dělal ekonomické poradenství? I praxe ukázala, že tady žádný problém není, tak proč by to samé nemohlo platit u bezpečnostních sborů, konkrétně u Policie České republiky. V tom je prostě řečeno úplně vše. Ale pro tento návrh, tak jak byl předložen, hlasovat v devadesátce nemůžeme. Nejsou to záchranáři, nejsou to hasiči, takže tady ten střet zájmů právě může být nejvíc u té policie. Děkuji vám za pozornost, omlouvám se, že jsem vás zdržela tak dlouho.
Děkuji paní poslankyni Janě Černochové. Vyvolala dvě faktické poznámky. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Já bych se pozastavil nad dvěma věcmi. První je to, že jsme nazvali své spoluobčany drbany. Drbani jsme v ten okamžik opravdu všichni, protože ti policisté vlastně šetří skutky, který děláme každý. A druhá věc, která tady zazněla, byla ta, že bychom měli výjimečně těm, kteří jsou orgány v trestním řízení, jako třeba policisté nebo vojáci, výjimečně - tady to zaznělo několikrát - dovolit, aby si mohli přivydělat. Uvědomme si, že ti lidé jsou normálními občany naší země, že žijí v rodinách, že mají svoje potřeby a nemají možnost si často vydělat prostřednictvím svých služebních poměrů na normální život. A my jim zakážeme to, aby si oficiálně přivydělali, a ponecháme stav, který dneska už je.
Prosím, pan kolega Brázdil, faktická poznámka. Nyní pan poslanec Zdeněk Ondráček, připraví se kolegyně Černochová.
Tuším, že mi odpovíte, že určitě ne, ale podle toho, jak je to zatím předloženo, to asi zaručit úplně nemůžete. Zkusme si dát jeden konkrétní příklad a uvidíme, zda nám bude pan ministr schopen odpovědět. Dnes v podstatě mohu prodávat přebytky z vlastního hospodaření, třeba jablka, med z včelaření.
Nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy. Děkuji vám. Tak, nikoho do podrobné rozpravy nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi Kněžínkovi, děkuji zpravodaji a končím tento bod. Prosím o klid, kolegyně a kolegové.
Cílem předloženého návrhu je stanovení podmínek a omezení pro výkon jiné výdělečné činnosti příslušníků přímo v zákoně. Doposud jsou tyto podmínky a omezení upraveny vnitřními předpisy, což shledal Ústavní soud neústavním. Příslušník bezpečnostního sboru bude moci se souhlasem služebního funkcionáře vykonávat jinou výdělečnou činnost za předpokladu, že tato činnost nepovede ke střetu zájmů osobních se zájmy služby, k ohrožení dobré pověsti bezpečnostního sboru nebo k ohrožení důležitého zájmu služby. Návrh rovněž vymezuje okruh činností, které bude moci příslušník vykonávat ze zákona, tedy bez výše uvedeného souhlasu služebního funkcionáře. Děkuji vám za pozornost.
Požádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Zdeňka Ondráčka, aby přednesl zpravodajskou zprávu.
Zde bych chtěl zmínit, že přestože je nález Ústavního soudu už z poloviny září, je tento materiál předkládán až teď, v podstatě po pěti měsících, a do nabytí účinnosti nálezu Ústavního soudu nám zbývají necelé čtyři měsíce. O co konkrétně jde a co bylo důvodem pro vydání nálezu Ústavního soudu, vám v úvodním slově řekl pan ministr. Je tedy zbytečné to opakovat.
Otevírám rozpravu. Mám do ní přihlášku paní poslankyně Jany Černochové, eviduji přihlášku pana zpravodaje do rozpravy jako poslance. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, pane místopředsedo. Hezké odpoledne, dámy a pánové.
Paní poslankyně, já vás ještě přeruším.